U tohoto mikrofonu jsem říkal, že pro nás je přijatelnější nouzový stav než pandemický zákon a jeho nařízení.
Okamžikem svého jmenování jste se zavázal plnit svědomitě a řádně všechny pracovní úkoly, dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch. Zasíláme vám proto tento vytýkací dopis, když nedostatky ve vaší práci shledáváme především v následujících bodech: Namísto krizového a strategického řízení se věnujete mikromanagementu a vlastnímu marketingu. Zasahujete do pravomocí a odborných záležitostí jednotlivých ministrů a ministerstev, ačkoliv zcela postrádáte příslušnou odbornost. Nejste schopen politického jednání s opozicí ani o tak zásadních věcech, jako je prodloužení nouzového stavu. V době pandemie upřednostňujete své politické a finanční zájmy před zdravím občanů, zájmy menších a středních podnikatelů a vzdělávacími potřebami našich dětí. Stále setrváváte ve flagrantním střetu zájmů, ač jste byl několikrát vyzván k nápravě. Nejste schopen zajistit, aby vámi vedená vláda včas a hospodárně zajišťovala ochranné prostředky nezbytné při epidemii. Její nákupy jsou ve vaší režii předražené, v rozporu s požadavky na řádného hospodáře a nezřídka vyvolávají domněnky o zneužití k obohacení vašemu nebo vám blízké skupiny osob. Selhal jste i jako osoba, která se sama nominovala do čela celonárodní očkovací akce. Nezajistil jste přípravu v podobě očkovací strategie, nezajistil jste dostatek vakcín, ač jste mohl a měl k tomu veškeré podmínky, a v celé akci jste způsobil trestuhodný chaos. Jedná se o naprosto zbytečný hazard s kvalitou lidských životů. Opakovaně nedodržujete jasně dané slovo, například co se rozpočtu armády týče. Pod vaším vedením je v ohrožení zdraví občanů, vzdělání mladé generace, ekonomická prosperita země, udržitelná sociální a společenská existence obyvatel země. Výše uvedeným porušujete jak právní předpisy, tak slib daný před Poslaneckou sněmovnou všem občanům České republiky, kde slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Proto vás vyzýváme k bezodkladnému odstranění vytčených nedostatků a řádnému plnění vašich úkolů. Pokud se nenapravíte, jsou občané připraveni k okamžitému zrušení vašeho pracovního poměru, a to pro zvlášť hrubé porušování vašich povinností. Můžeme se potom domluvit na formě jeho plnění. Snažil jsem se to doložit veřejně dostupnými daty, která nám poskytla sama vláda. Proto nepodpoříme prodloužení stavu nouze o navrhovaných 30 dnů vládou. Jsme přesvědčeni, že můžeme od 29. března v České republice fungovat podle pandemického zákona.
Tak, nyní vystoupí paní ministryně financí Alena Schillerová s přednostním právem. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, je to přesně měsíc, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o prodloužení nouzového stavu. Všichni si tak ještě pamatujeme zjitřenou debatu a argumenty obou stran. Ačkoliv jsme se tehdy na společném postupu neshodli, tak já věřím, že díky zkušenostem se čtyřmi týdny celkem úspěšného boje s neviditelným nepřítelem dopadne dnešní hlasování jinak.
Já vás požádám o klid v jednacím sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit.
A to, zda budeme v tomto boji i nadále disponovat silnými zbraněmi, záleží dnes už opravdu jen na vás v tomto sále. Jsou to čísla, která znamenají naději - naději, že jsme konečně našli cestu, jak odvrátit ty nejtemnější scénáře. A myslím, že nejen aktivní řidiči vědí, jak důležité je v tuto chvíli držet volant co nejpevněji. Potřebujeme zachovat rezervoár stávajících opatření, protože fungují.
Rád bych zmínil i očkování. Nejsme tedy na žádném z posledních míst, naopak. Očkujeme desítky tisíc osob denně a jediným omezením je nyní množství dodaných vakcín. Díky očkování máme dostatek zdravotníků, kteří se mohou dnem i nocí starat o naše nemocné spoluobčany, za což jim patří poděkování. Očkování je největší logistická operace v dějinách českého zdravotnictví. Ano, občas se vyskytnou drobné třenice nebo někde něco zaskřípe, ale očkování se nám daří. To je fakt a bude to jen lepší. Díky všem těmto opatřením se podařilo současnou vlnu epidemie zastavit a otočit. A tak se i stalo. Věcný a odborný přístup, kterým se v průběhu celého svého dosavadního působení na Ministerstvu zdravotnictví řídím, je možná málo líbivý a málo populární, ale vede dle mého soudu k cíli. Ano, přejeme si to všichni, aby už bylo vše normální, i já si to přeji, a právě proto tu dnes stojím. Žádám vás, aby bylo možné výše uvedená opatření ještě nechat působit. Ona spolu s pokračujícím očkováním dávají naději, že vás o něco podobného v budoucnu již žádat nebudu muset. Žádám vás tedy dnes, snad už naposledy, o prodloužení nouzového stavu. Nesmírně si vážím konstruktivního jednání napříč celým politickým spektrem, které v posledních dnech proběhlo. Všichni zúčastnění se snažili jednat na základě dat a doporučení odborníků. Proto vám tu dnes jasně říkám, že udržení stávajících opatření včetně omezení pohybu mezi okresy alespoň do Velikonoc včetně podporuje 18 z 20 členů epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví včetně 14 ředitelů krajských hygienických stanic a 12 z 12 členů odborné skupiny MeSES, kterou shromáždil kolega Smejkal a se kterou spolupracujeme. Jaký je tedy další plán? Minimálně do Velikonoc ponechat stávající opatření beze změn - když říkám do Velikonoc, myslím do Velikonoc včetně - beze změn v jejich nastavení a beze změn v jejich dodržování, které musí být důrazně kontrolováno. V týdnu od 6. do 9. dubna pak bude opět situace vyhodnocena a podle toho budeme postupovat dál. Je rovněž připraven plán postupného návratu dětí do škol doprovázený testováním. Finalizuje se i komplexně přepracovaná tabulka protiepidemického systému, která je postavena na standardních parametrech, které používá pro hodnocení epidemie většina evropských zemí. Zohledňuje i návrhy opozice. Před Velikonocemi bude s touto tabulkou seznámena veřejnost i vy. Může se stát - a moc si to přeji - že pro vás budu mít dobré zprávy. Je to nyní na nás na všech, na mně, na občanech této země, na vládě, na opozici, na vás poslancích. Data pro své rozhodnutí máte jak od svých expertních skupin, tak od Ministerstva zdravotnictví. Jsou nakonec veřejně dostupná a poskytli jsme je i všem parlamentním stranám. Nebudu proto detailně hovořit v číslech, ale jsem připraven argumentovat v debatě tak, jako se snažím vždy, když mám tu čest s vámi poslanci diskutovat. Podle odborníků z údajů o stavu epidemie v České republice jasně plyne, že nyní nelze polevit a že je třeba vytrvat. Jsme ale na dobré cestě. Nenechme se z ní svést lákavým příslibem pohodlí a ústupků. Žádám vás, rozhodněte dobře a spravedlivě. Rozhodněte odborně, ne politicky. Věřím vám a děkuji vám za to.
Ano, děkuji, pane ministře.
Vážené dámy a pánové, hned v úvodu sdělím naše stanovisko. Poslanecký klub SPD opět nepodpoří prodloužení nouzového stavu, jelikož plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení. Stále dokola po celý rok jednáme tady ve Sněmovně o nouzovém stavu. Zdánlivě by tohle téma mohlo být pro všechny vyčerpané. Co říct k něčemu, co se stále cyklicky opakuje se stejnými argumenty na straně vlády? SPD, která nouzový stav a lockdown odmítá, během celého roku získala a získává stále další a další argumenty proti prodlužování. V prvé řadě vláda dodnes neudělala analýzu zdravotních rizik covidu včetně důkladné analýzy, na co lidé v uplynulém roce umírali. To už nejde označit za neschopnost, to je úmysl, mimochodem i proto, že jak pan premiér Babiš, tak pan ministr zdravotnictví Blatný už veřejně uznali, že ne každý mrtvý a evidovaný jako zemřelý na covid zemřel na covid. Víme, že pokud jde o nouzový stav, tak nám tu páni ministři bezostyšně lžou, jako třeba pan Hamáček z ČSSD, který si vymýšlí, že bez nouzového stavu nebude moci pomáhat armáda. Panu ministrovi Metnarovi tak patří dík za odvahu odporovat fašizaci naší země ze strany vedení ČSSD. Pochopitelně, příští týden se oteplí, vysvitne sluníčko a začne jaro. Respirační choroby včetně covidu poklesnou, tak jako každý rok v lidské společnosti už řádově tisíce let. S růstem promoření také klesne počet vážně nemocných. To není nic těžkého. Příplatky měly smysl, pokud by je za těžší práci dostávali zdravotníci, ale jak také víme, zdravotníci většinou dostávají jen pár desítek korun navíc. Nesouhlasíme s tím, aby policie na základě vládních nařízení proti viditelně neozbrojeným občanům používala hmaty a chvaty a povalovala je na zem kvůli nenošení roušek. Nepřiměřené zákroky a postupy proti našim občanům, jako například v Berouně, Ostravě nebo v Uherském Hradišti a tak podobně, je potřeba prověřit a vyvodit z nich konkrétní politickou odpovědnost. Ministra vnitra Hamáčka, který je zároveň předsedou ČSSD, vyzýváme k demisi. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Vláda dnes zase žádá o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, přičemž samozřejmě moc dobře ví, že měsíc jí asi nikdo nedá, počítá se 14 dny, proto si říká o měsíc a doufá, že dostane dalších 14 dnů, jelikož ostatní opoziční strany kromě SPD ve skutečnosti nouzový stav nějakou formou podporují. A pak se bude vláda i tato v uvozovkách opozice tvářit, že vyhráli, ale ve skutečnosti díky jejich neschopnosti řešit situaci prohráváme my všichni, celá země, a lidé zbytečně umírají na následky lockdownu a covidové paniky. Hnutí SPD má konzistentní stanoviska a máme odvahu říkat pravdu. Bojujme s virem, ne s lidmi!
Nyní jsem na řadě, pokud jde o vystoupení, já. Za prvé budu mluvit o tom, co dnes znamená nouzový stav a proč ho nepotřebujeme. Za druhé budu mluvit o tom, co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená. A za třetí budu mluvit o tom, co by vláda měla urgentně dělat místo neustálého prodlužování nouzového stavu. Řekněme si o tom nouzovém stavu pravdu. V tuto chvíli je nouzový stav už jenom nějaký zastírací manévr, fíkový list vlády, cynický fíkový list, protože nepotřebují ho lidé k tomu, aby se mohli efektivně chránit proti viru. Na to ten nouzový stav už není potřeba. A to je to její téma: Zase prodlužme nouzový stav! A je to pořád dokola. Je to politické déjà vu, které tady zažíváme pořád dokola, tu za tři týdny, tu za měsíc, 173. den v nouzovém stavu. Určitě byly chvíle, kdy jsme nouzový stav potřebovali, to nezpochybňuji, to je pravda. Takové chvíle byly a my jsme to tehdy z opozice také podporovali. Že nám tady klopýtá a zpožďuje se očkování, že tady poletují informace o tom, jak vláda objednávala nebo neobjednávala, spíš neobjednávala vakcíny tak, jak měla, tak jak mohla. Že se tady kupovaly předražené a nefunkční pomůcky a tak dál a tak dál. Pro mě ten scénář není to, že "přijdeme po Velikonocích a zase vám něco řekneme". Tohle není to, po čem tady dlouhodobě voláme a co chtějí také lidé slyšet. Ale to prostě není pravda! Nouzový stav dneska není vůbec podstatný pro zvládání pandemie. Nesouvisí to proto, že všechna opatření, která potřebujeme, se dají udělat bez nouzového stavu. Dámy a pánové, proč jsme se tady trápili s pandemickým zákonem? A to nebylo lehké schvalování ani v jedné z komor našeho Parlamentu. Proč jsme se s tím trápili? A tehdy vláda říkala: Poslední tři týdny a pak už pojedeme podle pandemického zákona. Už nebude potřeba nouzový stav. Budeme jednat na základě pandemického zákona. Ano, stál nás všechny velké úsilí a to oceňuji, máte ho tady. Akorát z těch důvodů, které jsem řekl, ho nechcete využít a vedete dál tu zastírací válku o nouzový stav. No, jediné opatření, pro které vláda potřebuje nouzový stav, aspoň to sama říká, je zákaz překračovat hranice okresu. Ale zrovna toto opatření je totálně neprůkazné. Žádný přesvědčivý důkaz, že tohle funguje, jsme nezaznamenali, žádné přesvědčivé číslo, žádnou analýzu toho, jak konkrétně toto podle nás nesmyslné opatření má pozitivní vliv na zlepšení pandemické situace. Proč jsme takové číslo nebo takovou analýzu nedostali?
Neustále se hovoří o jednotlivcích - ministr vnitra, ministr zdravotnictví, premiér. To není jeden člověk, to jsou lidé, kteří každý reprezentují svou určitou odbornost, a tito lidé předkládají nějaké návrhy. Protože tato epidemie není jednoduchou epidemií a vůbec není epidemií na objednávku. Já si myslím, že tady není nikdo, kdo by si myslel, že tato epidemie někomu prospěje, protože to tak stoprocentně není. Byl bych také velice rád, aby se už konečně, pane ministře zdravotnictví, začalo hovořit o těch, kteří si tím covidem prošli. Jinými slovy, mají protilátky proti této nemoci. Úplně se od toho upustilo a nevím proč, proč se s tím nepočítá. Je to cena? Je to dostupnost? Ale minimálně bychom se o tom měli začít bavit a do veřejnosti tu informaci poskytnout, protože už před měsícem, před dvěma měsíci jsem na to upozorňoval a odpovědi jsem se nedočkal. Čí hejtmani to byli, kteří znovu vyvolali nouzový stav v České republice? My jsme jako KSČM našli odvahu a zeptali jsme se svých členů, zeptali jsme se svých orgánů, jak se na to dívají, na tu situaci. My jsme tu odvahu našli a zeptali jsme se. My jsme tu odvahu našli. Naši členové nám řekli: Prodlužte to.
Copak si my můžeme dovolit v této situaci používat nějakých fíkových listů? Copak si to můžou dovolit Rakušané? Když nechcete vzít ta data, která jsme dodali, tak se podívejte na data zemí kolem nás. Uvědomte si, že dneska se pracuje tak, že všechna ta pracoviště jsou propojena. Vím, že naši lidi se propojují s těmi kolem, to znamená ten postup je společný. A já vám řeknu jednu věc: pokud se nám nepodaří to snížit, což si myslím, že se teď rýsuje jako možné, právě když to dokončíme, právě když nepřestaneme v této chvíli - pokud nám to znovu ujede, tak budeme pak brzdit až někdy do července, si to představte! To je něco, co si prostě nemůžeme přát, a pro kulturu to znamená katastrofu. A jenom ti, kdo si zakrývají oči, tak to netvrdí, tak to prostě musíme dotáhnout. Už dávno bychom to měli de facto pod kontrolou. To vám připadá asi sebevědomé, ale já jsem o tom hluboce přesvědčen. Její nakažlivost nám rozmetala ty modely na kusy. Já to připouštím, i nás to překvapilo. To, co jsme opravdu tady tvrdili, tak to najednou neplatilo. A stejně s námi vidíte, že je šance i s tímhle čilejším virem se vypořádat, ale musíme to dohrát, musíme to prostě dokončit. Víte, mně to připadá takové trochu zpozdilé, když pan předseda Fiala řekne: Vy tady jenom zakrýváte, že nemáte plán. Tak vy nám do toho našeho plánu nouzového stavu kopnete a pak řeknete: Vy nemáte plán. S kulturou to, přátelé, jednoduché není. Hamižnost se prostě prohlašuje za vítěze.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom krátce také zareaguji. Jak je vidět, tak fíkový list se ujal. Já bych chtěl jenom podotknout, bez jakékoliv kritiky, jenom věcně, že opravdu byl-li by to fíkový list, potom by podobné fíkové listy měla většina okolních zemí, už o tom tady hovořil i pan ministr Zaorálek. To jsme si my nevymysleli a není to žádná zástěrka, je to něco, co opravdu velmi dobře funguje. A já bych chtěl upozornit, že se na tom opravdu shodli všichni, nebo téměř všichni ti oslovení odborníci, a pokud mám správné informace, jsou to ti stejní odborníci, které oslovuje například ODS nebo další strany. Jenom se vší vážností a opravdu na svou čest říkám, že se snažíme s nimi všemi komunikovat a je to něco, co je napříč touto odbornou komunitou. A pandemický zákon? Je dobře, že ho máme, já jsem za to také velmi rád. Myslím si, že to bylo velmi přínosné jednání, které k němu vedlo, a ten budeme potřebovat a budeme ho potřebovat ještě mnoho měsíců. Prosím, nezpochybňujme proto navzájem u řečnického pultu odborná stanoviska, odborná doporučení. Poprosím kolegy, aby mně dali jména těch ostatních odborníků, kteří jsou proti tomuto doporučení, a můžeme je uvést do kontaktu, můžeme to všechno vydiskutovat. Zatím se tak nestalo, takže jenom abychom se neschovávali za slova, jako je odborník. Bezejmenný odborník není odborník.
Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 23. března letošního roku. Navrhuji, abychom určili stejně jako ráno pro 93. schůzi paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Jiřího Valentu. Ještě jednou zagonguji, abychom měli dostatek přihlášených, i se rozhlédnu, vidím, že je tady dostatek lidí, jenom požádám o přihlášení. Kdo je proti? Děkuji vám. Pan předseda Jan Bartošek za klub KDU-ČSL.
A chtěl bych v případě, že tento bod bude zařazen, aby byl zařazen dnes jako první, ještě před projednáváním prodloužení nouzového stavu. Proč přicházím s tímto novým bodem? Vláda totiž jedná proti svému usnesení. Dokument popisuje hrozbu ruských a čínských firem. Je zde mnoho otázek. Pracovní skupina zahrnující bezpečnostní složky pod vedením Ministerstva vnitra jej ani neviděla. Proč? Jak je to možné? S kým bude tento dotazník konzultován, nebo už je to bráno za to, že je to vyřešené? Zároveň není jasné, jak, kdy a kdo bude zaslané odpovědi vyhodnocovat, a na základě odpovědí na obecné otázky nelze čekat, že se stát dozví nová fakta relevantní pro bezpečnostní posouzení uchazečů. A potom se také nabízí otázka, čím případně zdůvodnit pozdější vyloučení nebo neoslovení některého zájemce. V tento moment to berte jenom jako úvod k této problematice a žádost o zařazení na program. A zajímá mě i postoj sociální demokracie, jak se v této situaci zachová, zda se nechá neustále tlačit do kouta hnutím ANO a jeho arogantním chováním.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl krátce reagovat na návrh, který právě zazněl.
No, souhlasí s vámi? Opravdu pod pláštíkem nouzového stavu jste si myslel, že obejdete vládu, vládní výbor, bezpečnostní komunitu?
Zagonguji, aby tady byl dostatek kolegů a kolegyň. Ještě předtím s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka.
Možná že odpovídá zrovna na ty dotazy, na které se ptáte vy.
Na návrh kolegy Stanjury, aby bylo přerušeno projednávání této schůze, protože žádný bod zatím nemáme, do přítomnosti ministra vnitra. Už mám dostatek přítomných. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Nyní vystoupí pan poslanec Marian Jurečka. já už jsem přečetl ta přednostní práva, když se hlásíte.